Jak dalece máme dávat lidem prostor. V momentě, kdy kamkoliv nasadíte represi, kamkoliv přidáte dozor, dohled, návod, jak se co má dělat, tak to způsobuje pravý opak.
Nebo kde má tedy vedení Sněmovny tu laťku, co je... Tady nikdo nečte libanonské pohádky. Proboha, ať se pan ministr financí začne kontrolovat. Vždyť tady přece vyndal grafy, mluvil o svém holdingu.
Myslím si, že to je velká zodpovědnost poslanců, kteří vystupují. Prosím.
Jsem přesvědčena, že máme právo na úplné informace, máme právo na správné, korektní informace a máme právo se vůči tomu, pokud je nedostaneme, ohradit. A tady opravdu není odpovídáno na otázky, není vysvětleno, jak je možné, že jsou v materiálech chyby. Na mnoho dotazů, otázek tady k tomu zákonu nebylo zodpovězeno.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Kovářová.
Děkuji za slovo. Já dobře rozumím, pane ministře financí, proč byste si nepřál, abychom o Agrofertu mluvili. To je váš bytostný zájem. Proto jste si také koupil víc jak polovinu mediálního trhu, aby se o Agrofertu nemluvilo. Jak správně říkáte, je to ale jenom odhad. Takže doopravdy to bude pravděpodobně ještě mnohem víc, až ti vaši kamarádi bez výběrového řízení předloží návrh. A to všechno povede k několika velkým výdělkům pro několik málo oligarchů. Nevybere se jedna jediná koruna navíc, jak balkánské zkušenosti ukazují, a zničí se tisíce živnostníků, jak balkánské zkušenosti ukazují. To všechno ve prospěch Agrofertu a jeho obchodních partnerů.
Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Zlatuška.
Děkuji za slovo.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. První má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Kučera.
Ještě nemáme, kolegyně a kolegové, zákon, který by nám říkal, jak se sčítá nebo nesčítá. Možná že byste to měli zvážit a navrhnout zákon: platí vždycky ten součet, který pan ministr Babiš uvede jako správný. No ono jich je tam jak máku těch chyb.
Je dobře mu i poděkovat za nápad, říká paní věrná posluchačka. Je třeba všechny kontrolovat. Navíc je možné tyto kontroly rozšiřovat i do vícero oblastí dle dalšího zájmu, co kontrolovat a koho kontrolovat. A pak i tady můžete pokutovat. Znova opakuji, věrná posluchačka Radiožurnálu. Ano, vše kontrolovat, všem nedůvěřovat, všechny považovat za zloděje. Ona se o to snaží v různých jiných případech, a to už hotových, schválených, anebo třeba jenom zamýšlených. Lidem, kteří holdují kuřáctví, zakázat kouření a kontrolovat je. A také asi ta kontrola nakonec dojde až do domácností. Podnikal jsem tehdy v oblasti školství a také jsem samozřejmě řešil různé možnosti, jak se vyhýbat daním. Nikdy jsem na takové možnosti nepřistoupil. Vždycky jsem samozřejmě ve snaze chránit sám sebe, ale i své klienty volil cestu práva a cestu zákona.
Ano, to červené je čas.
On v té interpelaci podle mě popletl ve své odpovědi pojem živnostník a pojem řemeslník. Já mu to tedy, až se znovu přihlásím o slovo, tak já si pak dovolím vám to, pane ministře, vysvětlit, abyste si nepletl, co to je živnostník a co to je řemeslník.
Děkuji a děkuji také za respektování usnesení Poslanecké sněmovny.
Pan ministr ráno vystoupil s tím, že už má na minuty spočítáno, kolik času jsme tomu věnovali, a že ten čas považuje za zbytečný a že už vlastně nic nového padnout nemůže. A musím říct, že mi pana Koníčka - ne že by mi ho bylo nějak extrémně líto, ale myslím, že on sám dobře ví, že ty složky, které mohou na něj, tak budou zase narůstat. Dobrá, no tak jo.
Tak jako majitel Agrofertu počítá geniálně. Ale o to hůř musí počítat jako ministr financí, protože jinak by ta bilance Agrofertu nemohla vypadat takhle. Nemůžete v jeho úloze počítat dobře jako majitel Agrofertu i jako ministr financí. Někde musíte dělat ta zásadní pochybení. A on se správně rozhodl, kde je má dělat.
A stále to bude opakovat pan poslanec Kalousek. Tady ho máte. Tak nelžete. A najděte si auditora, který to zkontroluje! Toto jsou ta čísla. Toto jsou ta čísla. To je váš program? Takže nelžete. Jedna desetina je to. Jedna desetina. To jsou další miliardy.
My nelžeme, pane ministře financí a vlastníče Agrofertu, zrovna tak jako jste teď nelhal vy. A já souhlasím, že taková jsou. Je to možné dohledat z otevřených zdrojů. A já teď řeknu stejnou pravdu jako vy, akorát že já to budu říkat v relativních údajích, vy jste to teď říkal v absolutních číslech. Od roku 2011, kdy jste vstoupil do politiky, vám tržby rostou, což vám přeji, ale daňový odvod Agrofertu do státního rozpočtu klesá, což vám nepřeji, protože to jsou peníze daňových poplatníků. To nepřehlušíte absolutními čísly za deset let. Prostě když jste říkal ano, bude líp, tak jste nelhal. Od okamžiku, kdy jste se stal ministrem financí, tak je Agrofertu skutečně výrazně lépe . Tady se obracím na paní poslankyni Lorencovou, která brojila proti všem podnikatelům, kteří drancují veřejné rozpočty. Tak toho největšího máte hned vedle, paní kolegyně.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře financí, já si myslím, že tady je jedno velké nedorozumění. Vy nesedíte na poradě Agrofertu. V rámci parlamentní demokracie se vláda odpovídá Poslanecké sněmovně. Pane ministře, vy opakovaně prokazujete, že ani nevíte, co je v materiálech, které do této Poslanecké sněmovny předkládáte. Ve chvíli, kdy se prokáže, že materiály, které předkládáte, jsou plné věcných chyb, tak se rozčilujete. Pane ministře, tento přístup je naprosto nepřijatelný a já vás žádám o věcnou diskusi. Já vás žádám o pravdivé informace, podle kterých my bychom se mohli poté podle svého nejlepšího svědomí a podle svých závazků a slibů rozhodovat.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip a připraví se ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo.
Děkuji. Prosím vás, můžeme se vrátit k předmětu debaty? Tady od rána v těch jednotlivých diskusních příspěvcích většinou jsme se nezabývali ve třetím čtení předmětem našeho jednání. Pamatuji si moc dobře, kdy se zhroutila podoba třetích čtení. A dnes jsme svědky toho, že už je každému jedno, jestli mluví k věci, nebo nemluví k věci. Já jsem přesvědčen, že tohle není demokratická diskuse. Tohle je ukázka toho, jakým způsobem lze udělat opravdu z parlamentu pouze žvanírnu místo orgánu zákonodárné moci a kontroly vlády. Takhle parlamentní diskuse opravdu nevypadá. Prosím alespoň přestaňte s těmi osobními útoky a argumentujte - jeden i druhý.
Nyní tedy pan ministr financí a připraví se pan poslanec Laudát.
Já tady mluvím o Agrofertu? Vy mě stále napadáte, urážíte ponižujete, lžete stále. Já vůbec nechci mluvit o Agrofertu. Teď to znovu řekl váš předseda. To je notorický lhář! Takže mluvte k EET. Proč chráníte podvodníky a lidi, kteří neplatí daně. O tom mluvte! Nemluvte o mě!
Nyní tedy pan předseda Laudát s faktickou poznámkou a po něm paní poslankyně Langšádlová.
Já jenom zareaguji na pana kolegu Filipa. Já se domnívám, že většina příspěvků do nějaké doby se týkala té věci.
Není žádný důvod se domnívat, že počet těchto hodin se zavedením EET klesne. I v Chorvatsku počet hodin, které podle svých údajů v průměru stráví plátci daně vyřizováním daňové agendy, vzrostl. Těmi základními problémy, které přivedly řeckou ekonomiku na sám okraj státního bankrotu a které vidíme i v chorvatské ekonomice, jsou podle Mezinárodního měnového fondu a jiných renomovaných institucí neprůhledné ovládání podniků a velký rozsah propojení státního sektoru s politikou na všech úrovních, vysoký podíl úvěrů v eurech v soukromém i státním sektoru. To se České republice naštěstí nestalo nikdy. Jinými slovy, Chorvatsko řešilo velmi vážný problém veřejných rozpočtů. Jak Evropská komise, tak Mezinárodní měnový fond upozorňují, že i když poměrně úspěšná záchranná fiskální konsolidace Chorvatsko odvedla od okraje propasti, má před sebou ještě velmi dlouhou cestu, než jeho ekonomický a fiskální vývoj bude udržitelný. Především musí privatizovat svůj rozsáhlý státní sektor, dosáhnout oddělení podnikatelských struktur a šedé zóny na pomezí podsvětí od vlivu na politiku a veřejný sektor a najít řešení strukturálních problémů na výdajové straně veřejných rozpočtů. Podstatně vyšší, než je průměr Evropské unie. Chorvatsko dlouhodobě trpí vysokou nezaměstnaností. Chorvatský podnikový sektor je méně konkurenceschopný než český. Problémy chorvatské ekonomiky lze tedy stručně shrnout heslem: vyhnout se řecké cestě, která bezprostředně hrozí. Česko řeší jiný problém - jak obnovit konvergenci k nejvyspělejším ekonomikám Evropské unie. Problémy chorvatské ekonomiky jsou hluboké a mají strukturální charakter. Fiskální opatření, která chorvatská vláda pod kuratelou Evropské komise prováděla, byla záchranou před pádem ekonomiky z útesu do propasti neudržitelných dluhů. Chorvatská ekonomika bojovala o záchranu před nejhorším.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš.
To je neuvěřitelné. Vy tady děláte medvědí službu. Co má Chorvatsko s evidencí tržeb? Vy tady mluvíte o Balkáně. A co máte proti Balkánu? S Jugoslávií jsme vždycky měli skvělé vztahy. Tak jaký máte problém s Balkánem? Paní Udženija se narodila v Bělehradě. I Srby mám rád. Jde jenom o technologii. A já to považuji za skandální, že vy tady pomlouváte stále Chorvatsko, které s tím nemá nic společného. Tady porovnáváte ekonomiky Chorvatska a Česka. Jde jenom o technologii. Tak já bych vás poprosil, protože naši spoluobčané jezdí každý rok nejvíc na dovolenou do Chorvatska, abyste je nepomlouvali a neuráželi.
Já vám děkuji. Eviduji další faktickou poznámku.
Už jsem se těšila, když pan ministr přistoupil k řečnickému pultíku, že dostanu odpověď na svou otázku, kde tedy máme hledat relevantní informace. Ono totiž, vracíte se dost často do minulosti, já tedy také, protože někdy vaše informační toky myšlenek mi připomínají někdejší informační kanál a tím byl Radio Jerevan.
Já jen, moje vystoupení tady vyvolalo v zákulisí takové dezinformace, že je to vlastně cena, kterou dostal pan Kalousek. Není to pravda.
Ti, kteří chtějí tyto agendy napadnout, jsou vždycky o krok napřed. Druhá věc. Ta agenda bude přiměřeným způsobem zabezpečena, protože ono je to také otázka ceny. Kritické agendy, jejich zabezpečení stojí hodně, je potřeba se jim věnovat.
Já vám děkuji.
Já děkuji za slovo. To bych považoval za naprosto korektní a o tom je celá debata.
Děkuji za slovo. My rozhodně nemůžeme upřít panu ministrovi financí, že by se nesnažil věci vysvětlit. Trošku podobná situace asi nastává právě v debatách o zavedení elektronické evidence tržeb. Nemyslím se, že to je jenom tím, že jsem opoziční poslanec. Jsem přesvědčena, že podobná vyjádření dostáváte i vy ostatní koaliční poslanci. To trošku upozorní na to, co jsem říkala na začátku. Oni sami říkají, že když přišel tento návrh, že se snažili sbírat co nejvíce informací, protože tady často zaznívá Chorvatsko, tak se snažili získávat informace o Chorvatsku, ale také o stavu výběru daní u nás. A to resumé je: Začal u nás převažovat dojem, že jsme lidem z Ministerstva financí možná trochu křivdili. Oni možná neodvedli špatnou práci atd. atd. Ale jako poslanec musím hájit zájmy od okamžiku, kdy jsem složila poslanecký slib, všech občanů, dokonce i těch, kteří mě nevolili. Proč to dělá - je tím míněn pan ministr financí - těžko říci. Na to jsme tak bouřlivě reagovali. Rozhodně se jí nechci nijak dotknout, ale je vidět, že tato myšlenka se nezrodila jenom aktuálně v hlavách nás opozičních poslanců, ale že se zrodila v hlavách těch, kteří to velmi promýšlejí, protože jim na tom strašně záleží. Asociace podnikatelů rozhodně je sociální skupinou, které na tom záleží hodně. Mohla bych, a nechci citovat čísla, protože tady mnohokrát padala. Ti, kteří dělají někomu nehty a takoví ti opravdu drobní živnostníci, podnikatelé. Nebudeme se hádat o termíny, že ti se nejvíce bojí. Ano, oni se bojí prostě proto, že pro mnohé z nich - a já hned uvedu příklad.
Děkuji, pane předsedající. Opozice nechce přijmout tento zákon, chce zachránit národ, potažmo chce zachránit tuhle vládu, proti které má vystupovat. Je to tak, že jo? Jsme v demokratické společnosti. Vy nás varujete před tím Babišem. Vy víte, že to dělá blbě, že se řítí do propasti, tak ho tam nechte spadnout a přijměte ten zákon. Nebo se zdržte, my ho přijmeme. A uvidíte, jak to dopadne při příštích volbách. Určitě vyhrajete. Z tohohle místa jsem ho prosil, aby nebral prachy starým lidem. Nechce ho tam spadnout, toho Babiše, a nebudete otravovat nás ani sebe.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová a po ní pan poslanec Laudát.
Jak je známo, tak vždycky po panu poslanci Jandákovi a po jeho krásných hereckých etudách se těžko vystupuje. Tady běží samozřejmě o prostý součet. Ale abychom si to ujasnili. Zkuste nám říct správné údaje. Tak jestli to takhle děláte u státního rozpočtu, tak tedy uvidíme, jak to dopadne.
Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Připraví se pan předseda Kalousek.
To bylo shození vlády měsíc před koncem předsednictví. Poškodilo nás to, do dneška si to svět pamatuje, bylo to ojedinělé. Já nevím, jak chcete dál řídit ministerstvo. V budoucnosti přijdou složité normy, ujíždějí vám už možná i některé evropské implementace, které jsou velmi složité. Uvědomujete si, že můžete tímto chováním a tím stavem instituce, za kterou jste zodpovědný, přivést Českou republiku do chaosu?
Já vám také děkuji. Přečtu omluvenky, než vám udělím slovo, pane předsedo. Prosím, pane předsedo, vaše faktická poznámka.
Prosím vás, co tady lžete, říkal pan ministr, to přece neříkáme my jako Ministerstvo financí, to říká nějaká studie, tu objednali kolegové. Prosím, to bych ještě souhlasil, když je to odhad. To není studie nějaké firmy, to je studie daňových poplatníků, protože daňoví poplatníci za ni vaším rozhodnutím zaplatili. A pokud jste tenhle paskvil převzali, zaplatili a nereklamovali, tak je to podle mého názoru na hranici trestního stíhání. Ale my na základě téhle studie rozhodovat opravdu nechceme, protože z vaší důvodové zprávy je zřejmé, že vy jste z tohohle paskvilu čerpali.